A v tomto případě fikce souhlasu, navíc, je to jenom vstupní podklad, podmínka pro další proces stavebního řízení nebo jakéhokoli dalšího jiného řízení. Je to teprve podmínka, podklad pro to další rozhodování. Ještě zareaguji na slova pana kolegy Luzara. Nám jde přece o nastavení systému a o to, aby tady opravdu všechny ty procesy fungovaly tak, jak fungují v jiných státech kolem nás. Máme, tedy teď to skoro vypadá, že v této oblasti spíš jsme, když se podíváme na výsledky délky správních řízení. Všude jinde se to daří opravdu mnohem rychleji. A tady mám na mysli opravdu spíš ten proces než ve výsledku toho konkrétního úředníka, který je opravdu často zavalen neuvěřitelným množstvím podání, která ale na něj navalily české zákony, kterých je zbytečně mnoho, a nejrůznější podmínky, které jsme vymysleli tady v Poslanecké sněmovně, a často opravdu zbytečně. To, co máme udělat v tuhle chvíli, je říct, a tady to zaznívalo opakovaně: přeci pro občana musí platit stejný metr jako pro stát. Respektovat zákony má být přece normální a musí to platit i pro stát. A zákonná lhůta, ta přece v tom zákoně je! Je ve všech těch složkových zákonech.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny. Nyní je prostor na vystoupení poslanců k programu schůze.
Hezké ráno, kolegyně, kolegové.
Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, abychom bod 154 zařadili jako poslední bod v bloku třetích čtení, které je dnes možné projednávat. Já zahajuji hlasování. Jedná se o hlasování 956, přihlášeno je 142 poslanců, pro 139, proti nikdo. Otevírám bod Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak.

V roce 2016 Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o státním občanství, která umožňuje Čechům, kteří ztratili československé občanství před rokem 1989 kvůli tomu, že odešli do exilu, aby toto občanství České republiky mohli opět získat zpět prohlášením.
Já vás přeruším na chviličku, pane senátore.

Předkládaný materiál tedy napravuje tuto chybu.

Jsou to lidé, kteří vždy cítili sounáležitost s Českou republikou a v cizině nám dělají dobré jméno.

V tomto kontextu mi přijde obava, že by mohli zatěžovat náš sociální systém, skutečně směšná.

Já jsem nechtěl vystupovat, protože stále můžu cítit nějaký střet zájmů z hlediska nějaké minulosti a nechci se k tomuto tématu vyjadřovat, k těm nesmyslům, které tady znějí.
Také děkuji. Poprosím, abychom zachovávali to, že se oslovujeme prostřednictvím předsedajícího, i když jsem nechtěl tuto výměnu omluv přerušovat.
Nicméně proč vlastně o tom celém mluvíme? Bylo tady zmiňováno to hlasování v Poslanecké sněmovně. Pokud tady mluvíme o tom návrhu, který tady teď předložili kolegové z pirátské strany a někteří další, tak je třeba odlišit dvě důležité věci a to tady nezaznělo dostatečně zřejmě a jasně. V čem je problém? To znamená, zemědělec pěstuje cukrovou řepu, která se zpracovává pro výrobu cukru. Trh s cukrovou řepou je poslední dva roky nestabilní, je zasažen tím, že skončily tzv. cukerné kvóty na evropském trhu jako regulační nástroj. Teď je období, kdy se vyrovnávají stavy nabídky a poptávky a zemědělci a cukrovary jsou ve velké nejistotě, jestli tu cukrovku budou dále pěstovat. Ale předkladatel bohužel asi úplně nedomyslel, jaké to má další konsekvence na jiné části zemědělství, včetně krajiny, diverzity osevních postupů, ekonomiky zemědělců.
Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Všechny tyto úkoly musí být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy." Dále ho podepsal člen NSDAP a nacistický novinář Hönig. Dále ho podepsal člen NSDAP, spolupracovník SD Turnwald. Na tyto sjezdy jezdí politici KDU-ČSL. A byla tam i paní Marksová z ČSSD, ministryně. Toho se účastní politici KDU-ČSL! Pokaždé to budu citovat! Aby si to poslechly statisíce a miliony občanů České republiky. Mezi sedmnácti signatáři se to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo: Logdman, Tins, Staffen, Wollner, Leibl, Schmidt, Schneider, Benatzky, Diewock a další. Milí krajani s nacistickou minulostí! Přesně to budeme pojmenovávat. A je to jenom na vás.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Španěl a pan poslanec Černohorský.
To je první věc. Je to předsedkyně německých Židů. Je to potomkyně lidí, nebo potomek lidí, kteří zahynuli v holokaustu. Ono něco jiného je, když vy budete takto reagovat, to samozřejmě můžete. Já nemám tu výhodu přednostního práva. A já bych vám klidně mohl vysvětlit, že to, co tady říkáte, jsou úplné nesmysly. A on nám sem chce dovážet na základě povinných kvót uprchlíky!
Nemám přihlášeného nikoho s faktickými poznámkami ani do rozpravy. Končím obecnou rozpravu.
Apeluji na vás, abyste tento návrh prosím podpořili. Už jsme tady prožvanili kolikrát celé dny většími blbinami.
Zahajuji hlasování. Tímto jsme ukončili tento bod.
Děkuji. A děkuji také za přesné dodržení času. Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty. Já vás poprosím o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit. Prosím, máte slovo.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. S ohledem na svou zpravodajskou zprávu dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Podle toho se pracuje v mnoha oblastech veřejné správy. Chápu, že možná pan Fiala chce politické argumenty.
Budu reagovat na vystoupení paní poslankyně Ožanové. Pro mě politika není žádné plácání ani jenom vytváření nějakých ideologických schémat, ale pro mě je politika docela věcná. Ale já jsem tady slyšel velmi komplikovaný výklad z oblasti správního práva, proč to nejde. A co se děje? Neděje se nic. Nemocnice a naši pacienti. Takže tady máme další problém. Znovu opakuji, bavme se o případech, kde to stát nedokáže do měsíce, kde to nedokáže ani o dvou měsících. Tady lze udělat výjimku.
Nyní přečtu omluvu.
Zaznělo tady: co budeme dělat, když stát prošvihne například lhůtu o jeden den v případě rozhodování o osudu dítěte? A my v procesním právu, a tady máte pravdu, zasahujeme do procesu, který se týká univerzálně mnoha jiných složkových zákonů. To by potom musela Sněmovna zakázat jakoukoliv úpravu jakéhokoliv procesního práva. A těch máme v českém právním řádu mnohem více. Pokládám tuto připomínku opravdu za zcela nedůvodnou. To není nic složitého a jistě na to přistoupíme. To je ještě závažnější příklad.
Bohužel Česká republika je jedním z posledních států, který neumožňuje svým občanům korespondenční volbu. Skutečně 24 nebo podobné množství evropských států umožňuje svým občanům, aby volili aspoň na ambasádách v cizích státech mimo Evropskou unii, aby volili dálkově, aby volili korespondenčně. Našim občanům to není umožněno a já si myslím, že bychom měli jít tímto směrem.
Pardon? Prosím, máte slovo.
Ale pan ministr tu hovořil o tom, že trvá na tom, aby tato předloha byla projednána v té podobě, v jaké byla předložena, to znamená ve zrychleném projednávání.
Paní poslankyně, prosím.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlavní a vlastně i jedinou změnou předkládaného návrhu zákona je výslovné zavedení do českého právního řádu skutkové podstaty přestupku spočívajícího v hlasování v jedněch volbách do Evropského parlamentu více než jednou. Návrh zákona je implementací rozhodnutí Rady, která měla být zajištěna do květnových voleb do Evropského parlamentu. Jelikož tento důvod pominul, otevírá se nám možnost projednat návrh v řádném legislativním procesu. Veto už tady bylo zmíněno. Rozhodnutí Rady totiž upravuje celkem osm článků, přičemž tato novela implementuje pouze jeden z nich. Domnívám se proto, že by zde tato otázka neměla zapadnout. Náš poslední návrh, pod kterým jsou podepsáni také poslanci z klubů ODS, Pirátů, KDU-ČSL a STAN, byl koncem minulého roku vrácen k dopracování. Návrh zákona jsme tedy dopracovali, zapracovali jsme připomínky a dnes jsme už oznámili, že jej budeme opětovně předkládat. Ještě v tomto týdnu tedy bude návrh znovu předložen. Pokud jde o korespondenční volby do Evropského parlamentu, domnívám se, že tato změna náleží právě do předkládané novely. Pokud implementujeme rozhodnutí Rady a netlačí nás nyní již termíny, pojďme ji implementovat vyčerpávajícím způsobem a nechoďme cestou salámové metody. Proto tedy společně, jak už tady zaznělo od pana místopředsedy Pikala, předložíme k této novele pozměňovací návrh, který právě korespondenční volbu pro evropské volby zavede. V současné době umožňuje korespondenční hlasování 24 zemí Evropské unie. Pro české občany žijící v zahraničí, kteří se chtějí voleb účastnit, existuje finanční, územní, ale i časová bariéra.
Já přečtu omluvu.
Dále jsem se chtěl vyjádřit k otázce voleb v zahraničí, zvlášť v evropských volbách.
Do obecné rozpravy pan ministr Hamáček.
Já samozřejmě rozumím tomu, že každá politická strana nahlíží na problematiku voleb trošku jinak. Jsou různé názory na to, zda mají být volby korespondenční, či nikoliv, jsou různé názory na volební systémy atd. Takže já samozřejmě nemohu zabránit nikomu z poslanců podávat různé návrhy zákonů či pozměňovací návrhy.
To nedává logiku. Já s tím nemám problém. Omezme metylester řepkového oleje, jeho používání v rámci biopaliv. A to mi hodně chybí.
Také děkuji.
Pan poslanec Birke dal návrh na zamítnutí.
A pan ministr Vojtěch s námi ještě je, takže svou omluvenku ruší, bude s námi podle všeho do konce tohoto bodu. Prosím.
Včera Komise k jednotlivým plánům zaslala připomínky. Zaslala připomínky i České republiky. Jsou formulovány velmi diplomaticky. Nicméně český plán hodnotí jako málo ambiciózní v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivity. A jedním z bodů, které Evropská komise kritizuje, je právě zvyšovat podíl biopaliv první generace z rostlin.
Také děkuji. Prosím, pane navrhovateli.
Děkuji za diskusi, která byla zajímavá, ale objevilo se v ní pár věcí, na které bych rád zareagoval. Co chci okomentovat asi úplně nejvíc, je stále se opakující tvrzení, že někdo zakazuje biopaliva. Ale to je přece nesmysl. Tady nikdo nic nezakazuje. Jediné, co chceme, je odšpuntovat ten stav, kdy jsme si z možných cest, z možných řešení vybrali to, které prostě nepovažujeme za správné.
Poprosím poslance, kteří právě dorazili do sálu, o větší klid. Stále ještě probíhá rozprava.
- tak ten dopad nebude nijak dramatický. To je jedna věc. Takže prosím, neopakujme ten nesmysl, že zakazujeme biopaliva. Co se týče věcí, které říkal jak pan kolega Kott, tak pan kolega Jurečka ohledně... Pan Kott to říkal ve smyslu té reakce lihovarníků, že je to poškodí. Pan kolega Jurečka hovořil o cukrovarech atd.
K tomu se dostaneme někde jinde. A my stejně po nich někde jinde, v jiném zákoně, budeme potřebovat nějakou souhru a součinnost, výměnu informací.
Máte slovo.
Není potřeba v této části v podstatě vlastně podléhat panice, že dojde k nějakému narušení trhu a z těch důvodů jednotliví poskytovatelé lázeňských a ubytovacích služeb nebudou schopni konkurenčního postavení na trhu a dojde k odlivu jejich klientů. Z těchto důvodů poprosím o podporu usnesení rozpočtového návrhu o navýšení tohoto poplatku z pobytu na 100 korun.
Dalším do rozpravy je pan poslanec Jan Čižinský, kterému dávám slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já navážu na svého předřečníka. První důvod je, že když ty poplatky byly zavedeny, tak přepočteno na dnešní ceny to bylo přes 164 korun. A pokud se podíváme - jak říkám, znám nejlépe město Prahu - pokud se podíváme na výdaje, které má Praha s návštěvníky, tak se jedná o výdaje odhadované na miliardu a více. Pokud to dáme na těch 150 korun, budou mít možnost v příštích letech nebo desetiletích navýšit a nesežere to za několik let inflace. Prosím o zvážení tohoto návrhu.
Děkuji za slovo. Zároveň bych chtěla dát zde v obecné rozpravě změnu procedury. To znamená, že obce by si pak mohly ošetřit obecně závaznými vyhláškami, jak tomu mohou činit i dnes, pokud chtějí, aby třeba ten místní poplatek byl nulový. A já si myslím, že samosprávy budou velmi rády, pokud si budou moci o tomto rozhodnout samy prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. Děkuji vám za pozornost.
To si myslím, že je velmi dobře pro ekonomiku v těchto krajích, které se potýkají s mnoha problémy. My jsme navrhli několik základních opatření. Jednak jsme navrhli, aby konečně Poslanecká sněmovna vyřešila finanční regulaci Airbnb. Ty poplatky jsou jednak extrémně nízké a jednak je velká část těch provozovatelů, kteří využívají digitální platformy, neplatí.
Děkuji. A já se rozhlédnu.
Tam se samozřejmě vrší daleko širší spektrum otázek. Ale samozřejmě, když přijde ten vládní návrh a bude obsahovat tyhle věci, tak my netlačíme na to, aby to bylo nezbytně tímto způsobem.
Žádný zájem nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Tak, pane zpravodaji, prosím. Nyní tedy pan ministr říkal, že už nemá zájem o závěrečné slovo, takže budeme pokračovat v projednávání. A nemám tady ani návrh na vrácení, ani na zamítnutí, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Žádný jiný návrh nevidím. Návrh byl přijat. Žádný návrh nevidím.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Je to malá změna v rámci obsahu, ale myslíme si, že je to především důležitá změna v rámci procesu a samozřejmě systémová změna, která by vnesla do této oblasti nějaký řád a především předvídatelnost. A vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu činí 969 Kč měsíčně. Chtěla bych podotknout, že tento stav dlouhodobě vnáší do systému veřejného zdravotního pojištění zásadní prvek nestability. Neexistuje pevně dané pravidlo výpočtu příjmů tohoto systému za početně největší množinu pojištěnců. Navržený způsob je již historicky v České republice zažitý. Měl by přinést průhledný a především předvídatelný vývoj výše pojistného hrazeného státem za skupinu státních pojištěnců.
Pokud hlasovali stejně, tak i předtím měli. Takže se potvrzuje to, že nejvěrnější spojenec hnutí ANO je tam úplně vlevo a ti dodali tři hlasy navíc, a proto to prošlo.
Takže nezpochybňujete hlasování, všechno je v pořádku. Konstatuji tímto, že tento tisk byl zamítnut. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jan Hrnčíř.
Dámy a pánové, dobrý den.
Každopádně ještě tady není klid a já bych poprosil opravdu ty, kteří nechtějí projednávat tento tisk nebo chtějí řešit něco důležitého, tak ať to řeší v předsálí.